Slovo má pan ministr.
Děkuji, pane předsedající. Ta úmluva ve skutečnosti není ničím jiným než opatřením, které směřuje a priori proti násilí v rodině, v domácnosti, mezi osobami blízkými. Samozřejmě včetně těch nejintenzivnějších, nejodpornějších a nejvíc barbarských forem násilí, jako je třeba ta zmiňovaná obřízka. Naopak tu úmluvu vnímám tak, že ona do tohoto hodnotového systému vlastně poměrně synergicky zapadá. Což je samozřejmě legitimní a asi to odráží váš názor zejména tedy na tuto úmluvu. Ta změna v zásadě souvisela s jednou věcí. Šlo zejména o změnu skutkové podstaty trestného činu zavlečení. Podle mě jde o úpravu zcela legitimní, chránící občany České republiky před protiprávním jednáním a v širších souvislostech tedy před nucenými sňatky. Ale ono nemusí jít zdaleka jenom o nucený sňatek, ten důvod zavlečení může být samozřejmě jiný. Pokud jde o další záležitosti, které ta novela přináší, a to je otázka promlčení, prodloužení promlčecí doby, respektive jiný způsob počítání promlčecí doby, tak to vlastně s Istanbulskou úmluvou vůbec nesouvisí. To znamená, tolik odpověď na vaši otázku.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
Já jenom krátce a pravděpodobně mi na to bylo už odpovězeno.
Pan ministr odpoví.
Opravdu to není v tom, co jsem si někdy přečetl v novinách, úplně fantasmagorické konstrukce, co všechno by ta úmluva mohla vyvolat. O tom to opravdu není.
Děkuji, pane ministře. Body programu - pojistné na sociální zabezpečení, bod číslo 25, a dále.
Vážená paní poslankyně, já vám to vysvětlím. V podstatě způsob ukončení činnosti, nebo funkce představeného striktně řeší zákon o státní službě. Jiným způsobem než tam popsaným nelze postupovat. Případ generálního ředitele Janečka je takový, že on v podstatě podal žádost, to jinak udělat ani nejde, podle zákona o státní službě o odvolání ze služebního místa představeného. Já jsem ji neprodleně předala do gesce státního tajemníka Ministerstva financí. Jinak postupovat ani nemůžu. Já nemám žádnou pravomoc v tomto směru podle zákona o státní službě. To rozhodnutí podepisuje státní tajemník Ministerstva financí. Takže to je zákonný postup. Já jsem to respektovala a v podstatě postup bude následující. Bude vydáno rozhodnutí. A já předpokládám podle lhůt, které jsou možné podle zákona o státní službě, že ke stejnému datu budeme mít nového generálního ředitele.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.
Moje představa... A jinak bude samozřejmě vybírat nového generálního ředitele komise. Já pouze jako ministryně financí určuji dva členy do této komise. Beru to zpět. Moje představa o budoucím generálním řediteli Finanční správy je taková, že určitě bych chtěla, aby to byl člověk z Finanční správy, aby to byl člověk s transparentní kariérou ve Finanční správě, to znamená, který stoupal transparentně po kariérním žebříčku a vždycky si všechno odpracoval. Chtěla bych, aby to byl člověk s manažerskou zkušeností a se zárukou toho, že Finanční správa bude pracovat. Ona musí pracovat podle zákona. Musí plnit své povinnosti. Finanční správa nikdy nebude vítána veřejností, protože Finanční správa je prostě do určité míry represivní složka. Ale musí umět vysvětlovat své kroky veřejnosti.
Další je tady pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na paní ministryni Martu Novákovou.
Vážená paní ministryně, vrátím se k tématu, které zde bylo dneska již jednou otevřeno. Jde o to, že Státní energetická koncepce České republiky z roku 2015 považuje za jednu z priorit posílení role jaderné energetiky při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z jaderných elektráren. Ten považuje za žádoucí neodkladně zahájit přípravu na výstavbu jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín. Jistě, s tímto také sám souhlasím. Otázky jsou tedy: 3. následně jakým způsobem se chce případně postavit k energetické bezpečnosti státu v dlouhodobém horizontu;
Ano, evropský rozpočet kritizuji, našel jsem tam desítky miliard eur, které bychom mohli použít na pomoc africkým zemím, na pomoc, na zastavení ilegální migrace. Tam není žádný rozpor.
Prosím.
Nejedná se o české peníze.
Nyní prosím pana poslance Blahu, který bude mluvit ve věci rezignace generálního ředitele Finanční správy Janečka.
Vážený pane premiére, na svůj post dnes ráno rezignoval váš oblíbenec, generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. V poslední době se hodně mluvilo také o jeho lustrování svatebčanů. Nakonec podal rezignaci sám a tvrdí, že jde o jeho osobní rozhodnutí, tedy bez vyvození odpovědnosti z vyšších míst. Spekuluje se o tom, že se Janeček vrátí zpět do Finančního úřadu v Českých Budějovicích, odkud jste ho před lety sám vytáhl.
Je to čestný člověk, na rozdíl od některých jeho předchůdců, na které jsem podal osobně a podepsal jsem trestní oznámení na podezření tunelování Finanční správy v rozsahu 100 milionů korun. EET je jediný digitální projekt za poslední léta, který fungoval, za šest měsíců, minimální náklady. To není jak za časů jednoho pána, který tady sedí s námi. Takže já jenom můžu říct, že pan Janeček odchází s čistým stolem.
Prosím.
Vraťme se k osobě pana Janečka. Pochopil jsem to tak, že pan Janeček odchází na svoji žádost a nikdo z jeho nadřízených ho nepovede k zodpovědnosti za škodu, kterou způsobil České republice. Děkuji za odpověď.
Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz.
Je to nesmysl. On vám může předložit svůj výkaz práce, kterou tam uskutečnil. Takže paní ministryně tady sedí, to slyší. Ale já to skutečně nepředpokládám.
Prosím.
Protože ČEZ samozřejmě není státní firma, jsou tam menšinoví akcionáři, tak je to velký problém. Padlo to tady také, auta na elektriku. Někde se ta elektrika musí vyrobit.
Také děkuji. Pan premiér, nevím, jestli bude reagovat. Bude, tak prosím.
Takže my tady musíme vyřešit koncepci energetiky na budoucí desetiletí. Vedeme o tom debatu. To rozhodnutí expandovat všude do světa si myslím, že nebylo správné.
Děkuji.
Děkuji. Jsem rád, že to pan premiér i celá vláda bere vážně, protože je to vážný problém v dnešní Evropě. A co se týká obnovitelných zdrojů, tak jenom na doplnění.
Také děkuji. Připraví se paní poslankyně Majerová.
Dobrý den, pane premiére. Z veřejně dostupných zdrojů jsem zaznamenal vaši větu, dovolím si citovat: Rusko nechápu jako hrozbu. Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo. Další váš výrok z března 2018: Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. - Z těchto výroků by se dalo dovozovat, že ještě v celkem nedávné době jste Rusko jako hrozbu vnímal, aniž bych vám chtěl cokoli podsouvat. Dovolte mi prosím ještě citovat tři odstavce z veřejně dostupné zprávy Bezpečnostní informační služby: Rok 2016 se nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti ruské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. A do třetice: Cílem ruské kyberšpionážní kampaně se stala také česká vojenská výzkumná instituce. Cílilo se rovněž na Ministerstvo zahraničních věcí a obrany. Pane premiére, dovolte mi dvě otázky. První z nich je: Vnímáte Ruskou federaci jako hrozbu pro Českou republiku?
Já také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
A byl tam panel, tam byli čtyři lidé nebo pět, moderoval to bývalý velvyslanec a mluvili o geopolitických hrozbách.
Dále je tady přihlášen s interpelací pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni Martu Novákovou. Připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa.
Vážená paní ministryně, dobrý den, poprvé vás interpeluji, takže se těším na premiéru. Máte nový harmonogram? Budete přemýšlet o stavbě? Máte nějaký plán?
Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Je zájem o doplňující otázku?
Já bych tu otázku zopakoval - jestli můžete tedy říci, jestli opravdu chcete stavět jaderné bloky a hledáte způsob, nebo nechcete a hledáte důvod.
Děkuji. Děkuji. Další v pořadí interpelací je pan poslanec Mikuláš Peksa na pana ministra Richarda Brabce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.
Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Ministerstvo financí bylo informováno o tom, že na lotyšské straně již došlo ke splnění všech vnitrostátních požadavků nezbytných pro vstup dohody v platnost.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme sněmovní tisk 233, změna dohody mezi Českou republikou a Lotyšskem o podpoře a vzájemné ochraně investic. Já víceméně budu opakovat to, co řekla paní ministryně. Nejasné právní prostředí v oblasti investic může způsobit nepřehlednou situaci při výkladu a použití dvoustranných investičních dohod.
Připraví se pan poslanec Adamec.
Děkuji. Vážený pane premiére, před několika dny jste řekl, že se může odložit rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, a to kvůli prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech do roku 2045, a tím údajně získáváme čas. Já si myslím, že to je hrubý omyl. Čas váháním ztrácíme. Já se obávám, že není za pět minut dvanáct, ale jsme spíše v hodině dvanácté. Pokud se bude váhat příliš dlouho, pak po roce 2045 domácí výroba elektrické energie nebude dosahovat potřeb domácností a národního hospodářství. Já chápu, že je to těžké rozhodnutí, ale nedělat nic a spolehnout se na nějaké deus ex machina je skutečně hazard nad vší energetickou bezpečností. Protože při pomalém útlumu hnědouhelných elektráren jsou další možnosti velice mizivé. Takže já se chci, pane premiére, zeptat. Kdy rozhodnete. A hlavně, jaký máte alternativní plán pro případ, že se to nestihne. Děkuji za odpověď.
A prosím pana premiéra o odpověď.
Ano, tak diskutujeme. Minulý týden rozhodli, že prodlouží životnost. A hlavně diskutujeme o tom, kdo v Evropě postavil nějakou jadernou elektrárnu, která funguje. Pokud ji znáte, tak mi ji sdělte. Všechno se protahuje o léta. To postavili, nejsou schopni operovat. Westinghouse - problém. Hinkley - problém. Dokonce s garancí státu. Ty fungují. Ale já nevím, jestli tady z geopolitického hlediska... A já bych chtěl jenom říct, že Česká republika je energeticky nejbezpečnější země Evropy. I v tom máme primát. A Evropa - Německo se vydalo jinou cestou. Pravděpodobně si řekli, že přijde k nim tsunami jak v Japonsku, tak se rozhodli jádro zavřít. A samozřejmě tyhle obnovitelné zdroje, pokud vyrábějí, a to se nás samozřejmě týká, tak je to potom o regulaci té celé soustavy. My hlavně nemáme domluvenu strukturu. Argumentuje, že kde všude ČEZ investoval v zahraničí, kde všude jsou problémy, jaká je návratnost. A my potřebujeme se znovu podívat na naši energetickou koncepci. A musíme se podívat, proč stojí Počerady, paroplyn 900 megawattů, který stál 14 miliard. A my samozřejmě budeme pokračovat v těchto rozhovorech. A já nemůžu za to, že jste něco četl nebo někdo něco vytrhl z kontextu.
Tak prosím.
Pane premiére, já jsem nijak nepolemizoval s nutností prodloužit stávající bloky v Dukovanech. Já jsem se ptal, jaký máte alternativní plán. Protože já souhlasím s vámi, že dnešní energetická nezávislost České republiky je nejmenší v Evropě, jedna z nejmenších v Evropě. Ale já se chci zeptat, jak to bude do budoucna v případě, že nestihnete rozhodnout o výstavbě nových jaderných bloků, v případě, že se to prodlouží nebo že z toho zcela ustoupíte. Jaký je alternativní plán?
Také děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.
Není to naše vláda, která rozhoduje. My máme jako akcionář právo se zúčastnit valné hromady. Máme zástupce v dozorčí radě. Takže to není jako alternativa. Protože to byl dobrý projekt, kdyby si to lidé dali na domky. Tak to je jedna možnost. Ale tentokrát transparentně a bez toho, aby se na tom nakrmili politici a politické strany. Tam je potenciál. Francouzi mají 75, ti chtějí zase dolů. To je samozřejmě debata na expertní úrovni. Takže my určitě k nějakému závěru dospějeme. Znovu opakuji, není v Evropě...
Já si tedy tu EIA lépe nastuduji. A já jsem tomu ráda, že se tomu boji proti suchu tak věnuje. A to je pro mě zarážející.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji, paní kolegyně, za dotaz a rovnou vám řeknu - mně se to taky nelíbí. Protože já bych byl samozřejmě nejradši, kdyby byly prioritně využívány brownfieldy, ale ono to je strašně moc o tom územním plánování obcí a o rozhodování obcí a krajů. Pravděpodobně věří, že se mu to podaří změnit. Ale to je potom na obci, jak bude rezistentní. My to máme i v rámci programového prohlášení vlády jako jednu z věcí, kterou samozřejmě řešit chceme. To znamená podpořit daleko více brownfieldy před tím greenfieldem, když to řeknu hezky česky. Opět ale zdůrazňuji, že pokud kompenzovatelný je, a ta EIA je správní odborný proces a je to správní úvaha těch úředníků, já jim do toho určitě nemluvím, ani nesmím, tak potom ten závěr může být takovýto. Ale znovu zdůrazňuji, že v navazujících řízeních je možno samozřejmě i napadnout závěr EIA a ten pak může být hájitelný i před soudem.
Dále je s interpelací pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Pokud by vám mé zážitky připomínaly povídku Moje jízda tramvají, jedná se, věřte, o podobnost čistě náhodnou. První, co mě překvapilo, bylo, že na nádraží v Hradci Králové na informační tabuli v hale bylo hlášení o příjezdu vlaku na třetí nástupiště. Na zmíněném nástupišti tato informace již nebyla. Objevil se vlak, tak jsem se zeptal drážního zaměstnance, který se zde potuloval, zda tento vlak jede na Prahu. On odvětil, že jede na naftu a svému vtipu se srdečně zasmál. Ve vlaku byla některá místa označena rezervačními lístky.